Tu je potřeba udělat a je to potřeba udělat co nejrychleji. Ale to my teď neřešíme. My s tím dneska něco děláme tím senátním návrhem zákona. Je na vás, jestli k tomu přistoupíte, nebo ne. Chci vlastně poděkovat i panu poslanci Benešíkovi a Výbornému. Opět, princip zásluhovosti, prosím vás, není pouze o výši důchodové daně, když to zjednoduším. Bez ekonomicky aktivních dospělých by dneska náš průběžný důchodový systém vůbec nefungoval. Na to velký pozor a nezapomínat na to. A naším úkolem přece je starat se, kromě jiného, i o ty, co to nejvíce potřebují.
Děkuji panu senátorovi. Pokud se tedy nikdo další nehlásí...
Děkuji za slovo. Není to nic nového, takže i administrativa se na to mohla připravit nebo začít připravovat. Za druhé je to dotaz na paní ministryni. Politické východisko je velmi jednoduché. Vyřešili bychom i těch 5 tisíc.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, pane senátore, paní poslankyně, páni poslanci. O tom jsme se bavili, už když jsme projednávali ten návrh ve Sněmovně. Víte, dámy a pánové, já jsem nezapomněla, co je to mít spočítáno, jestli můžete koupit pět rohlíků, anebo vám to vyjde jenom na tři. Třicet? Prostě nezapomněla jsem, a nikdo z nás by neměl zapomenout, co je to žít od výplaty k výplatě, co je to mít spočítanou každou korunu, kterou můžete vydat. Proto je třeba podpořit vládní návrh. To jsou věci k řešení. A my je musíme řešit pokud možno co nejrychleji. Za sociální demokracii říkám, že je řešit budeme. Ale návrh ODS, který v téhle chvíli zde máme v podobě senátního návrhu, to, o čem mluvím, neřeší. A tou zásadní příčinou jsou až snad o jednu pětinu nižší platy žen než mužů za stejnou práci a na stejné pozici.
Nyní bych tedy vyzval k vystoupení pana poslance Bauera.
Samozřejmě se spojili s kolegou Bauerem a svůj záměr dostali do konce.

A byly tady všechny zmíněny, nebudu to opakovat. A právě u těch starodůchodců.

Že budete chtít udělat důchodovou reformu. Protože to je opravdu ohrožení. To je jedna z věcí. Vždyť to je přece jeden ze základů, jak dostáváte do toho důchodového systému ty finance! Proč se nebavíme, jak ulehčit těm lidem, kteří pracují, v té daňové sféře?

To opravdu od nás nikdo nemůže chtít.

S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík.
To je všechno pravda. Protože například z politických důvodů nemohli studovat, nemohli mít takové zaměstnání, jaké by chtěli, nemohli mít takové příjmy, nemohli do systému tolik přispívat, a dneska mají malé důchody. Na toto bychom se měli zaměřit také. A pak tady máme další skupinu lidí a často tato skupina lidí je v kombinaci s tou první, kterou jsem jmenoval, a často to jsou opět ženy, které pracovaly. Nedostaly umístěnku na školu ani na učební obor, z nejrůznějších důvodů, a šly v patnácti, v šestnácti do práce. Většinou do zemědělství. Ale ta evidence neexistuje. Ony pracovaly, nikdy nebyly zavřené ani stíhané pro příživnictví, ale ony nejsou schopny dokázat, že pracovaly, protože ta evidence neexistuje, anebo se nikdy ani nevedla. A oni dneska, i když pracovali, evidentně pracovali, podle našich dnešních parametrů nemají tzv. odpracovanou dobu a mají malé důchody. Jsou to lidé z mého okolí.
Omlouvám se, pane poslanče, váš čas vypršel. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Výborný, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová.
Jestli souhlasíte?
Jestli je to cesta, jak vyřešit i těch 5 tisíc, aniž bychom těch 135 tisíc hodili přes palubu. Ekonomika dlouhodobě roste. Mluvili o tom mnozí kolegové, minimálně Petr Gazdík a mnozí další. A platí, že jsme to zatím neviděli, a uplynuly tři roky. A tak to bude se slibem i této vlády. Pominu Potůčkovu důchodovou komisi, což byla komise sociální demokracie na zdůvodnění zrušení druhého pilíře. V pořádku, měli to v programu, prosadili. Všechno chce zvýšit, minimální mzdu, dávky, životní minimum, existenční minimum, důchody. Já chci upřít vaši pozornost na efekt, o kterém se příliš nemluví. To by nemělo být. Takže vyzývám vládu, aby promyslela, zda je dobré minimální mzdu takhle svazovat se zaručenou mzdou ve všech těch kategoriích, protože já tam cítím větší problém. A tím, že zvyšuji to první, zvyšuji to další. Já ne, musel bych se podívat do tabulky, kterou mám v počítači. Ale myslím, že ani mnozí z vás to nevědí. Ale ti zaměstnavatelé, drobní a malí podnikatelé, to musí každý měsíc aplikovat. A k tomu bych chtěl vyjádření například ministryně průmyslu, ministryně financí. Jestli nebudou zanikat pracovní místa z těchto důvodů? Debata je samozřejmě širší. Tak to už se trochu blížíme těm vtipům, že minimální mzda má být rovna minimálně průměrné mzdě. Ono to pak už matematicky ani nevychází. A když zvýšíme na nějaké procento minimální mzdu, co to udělá s tou zaručenou mzdou? Socialisté si pletou dvě slova - sociální a socialistický. To je pak skupina i voličsky velmi vděčná vůči těm, kteří si mohou pomoci a nechtějí. A o tom je přesně ten rozdíl mezi sněmovní a senátní verzí.
K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já tedy zahájím hlasování.
My jsme řekli dobře, jestliže je to tak, že tato vláda chce přidat těm, co mají nejnižší důchody, tak to udělejme tak, že tam dáme takovou skupinu lidí, aby to bylo co možná největší množství těch, kteří jsou takto postiženi. A protože vlastně ten důchodce, který se narodil v roce 1933 a šel do důchodu v šedesáti, šel do důchodu v roce 1993, tak je teď v důchodu přesně 25 let.

Druhá věc je argument, že to neumíme zúřadovat. Podívejte se.

A v tom zákoně se vyskytuje pojem - doufám, že mě paní ministryně poslouchá - první splátka invalidního důchodu.

b) zvláštním příjemcem dne, který předchází dni, od něhož náleží dítěti - a teď pozor - první pravidelná měsíční splátka invalidního důchodu. To skutečně má být ten hlavní argument?

Možná je to vůči nim nespravedlivé, protože oni byli odpovědní. Mě to také mrzí.

A mě tedy velmi mrzí, že paní ministryně špičkovala, že se v ODS probudilo sociální cítění. Nevím, jak paní ministryně přišla na 400 tisíc osob.

Ano, kromě zhruba 135 tisíc důchodkyň žen matek, které v průměru vychovaly dvě děti, se ten náš návrh týká ještě některých dalších skupin. Týká se to i některých policistů a vojáků z povolání. To je pravda.

A podle toho hlasujte. Je to možná obtížně realizovatelné. A o invalidech už tady všechno řekl Zbyněk Stanjura. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem, pardon - je zde faktická poznámka. Pan poslanec Sklenák má zájem vystoupit s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pan senátor Já jsem přesvědčen, že Parlament nemůže schvalovat zákony, které přinesou aplikační problémy v praxi. A to je případ senátní verze. Bohužel, pane senátore, udělal jste chybu. Já tomu rozumím, já vím, jak je těžké psát pozměňovací návrhy bez aparátu, který je k tomu potřeba. Takže já jsem přesvědčen, že pokud bychom schválili senátní verzi, tak by to bylo od Poslanecké sněmovny krajně nezodpovědné. To je skutečně faktická poznámka.
Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan poslanec Ferjenčík, který je v této rozpravě pověřen přednášením stanoviska klubu Pirátů.
Děkuji za slovo. Podrobně jsme tady rozebírali už tu chybu, kterou z našeho pohledu senátoři udělali tím zvoleným termínem. Druhý problém je, že první výplata není nějaký termín, který by se odvíjel třeba od nároku na důchod.
No, já nevím. To nejsou ti, kteří dneska jsou primárně s nejnižšími důchody. To bychom přece měli vědět, než se rozhodneme, jestli těch tisíc korun přidáme, nebo ne, protože ten vládní návrh, nebo sněmovní verze, abych byl přesný, a senátní verze je v jednom shodný, že nezohledňuje stávající výši penze konkrétního důchodce. Paní ministryně kroutí hlavou, tak já jsem tam nenašel, že ten návrh sněmovní či senátní verze je navázán na stávající výši penze. Pokud ano, pak je to fatální selhání těch, kteří tam ty IT systémy nakupovali. Přijde vám to normální v roce 2018, že nevíme, kdy někdo nastoupil do penze? Paní ministryně říká, že by se to muselo projít individuálně. Možná tím, že jsem původní profesí programátor, ale otestovat jedno datum a rozhodnout ano, nebo ne, plus tisíc, nebo plus nula, není tak komplikované a není to zakázka za miliony nebo desítky milionů. Je to poměrně triviální. Pokud je pravda, že to ty systémy neumožní. To je potom složité, když paní ministryně neslyší dotazy... Pokud je vám to jedno, tak samozřejmě můžete technokraticky říct - je to vlastně úplně jedno, náš systém to neumožní. Paní ministryně říká, že to není systémové. To se nebudeme přít. Ale lepší něco než nic a lépe později než nikdy. Paní ministryně zapomněla říct ten hlavní důvod. Hlavní nedostatek senátního návrhu. A ten je jednoznačný - nepřišel s tím nikdo ani z ČSSD, ani z hnutí ANO.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nepochybuji, že podobné pocity si odnesla naprostá většina z vás, neboť ze 130 pánů poslanců a poslankyň, kteří pro vládní návrh hlasovali, je tady přítomna většina i dnes. Hlasování o podobě důchodů patří nepochybně k nejexponovanějším okamžikům jednání Poslanecké sněmovny. Nestává se zase tak úplně často, aby rozhodnutí učiněná v tomto sále měla tak bezprostřední, srozumitelný, jednoduše kvantifikovatelný a poměrně rychlý dopad na životní úroveň milionů občanů, seniorů žijících v České republice.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se musím podivit nad tímto groteskním vystoupením. Taková snůška nesmyslů a lží, které mají manipulovat diváky a prezentují skutečnost naprosto opačným způsobem, je skutečně zarážející. My musíme bojovat proti takovýmhle fake news, jako šíří SPD. Takže my samozřejmě žádné zvýšení platů politiků nenavrhujeme. My navrhujeme jedinou věc, a to je to, že vládní návrh zastaví ten už plánovaný růst o dalších 10 %, který je tam naplánovaný.
S přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan předseda Fiala.
Ještě jednou dobrý den, paní a pánové. Proto tady jsme! K tomu vyzývám a o to prosím.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych zareagoval na pana poslance Michálka prostřednictvím předsedajícího. Pan Okamura tady řekl, že jsme v minulém volebním období předložili pozměňovací návrh na zamrazení platů politiků, to je pravda. Já jsem pro ten pozměňovací návrh hlasoval. Dále tady pan Okamura řekl, že tento návrh, který teď jde do Poslanecké sněmovny, zvyšuje platy politiků. Ne sice o tolik, o kolik se zvyšovat měly, ale pořád zvyšuje. To znamená, že to, co tady pan Michálek říká, že někdo lže, vůbec nemohu brát vážně, a jsem přesvědčen o tom, že jde o další pokračující kampaň Pirátů proti SPD. Jinak si to prostě neumím vysvětlit.
Teď nikdo nejedná v rozporu s jednacím řádem. Lidovci tady deklarovali to, že chceme, aby se zvedly důchody, a budeme pro to hlasovat. Ale současně respektujme jednací řád. Přece každý má možnost navrhnout doplnění programu.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem?
Já bych chtěl jenom krátce reagovat na pana kolegu Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem samozřejmě ten bod zařadil jako druhý bod po projednávání právě těch důchodů. Takže říkat, že se tím snažíme o nějaké natažení schůze, kde by nevybyl čas na to, kvůli čemu jsme se dneska sešli primárně, prostě není pravda. O tom můžeme hlasovat prakticky bez debaty. I tady pan kolega Faltýnek se vyjádřil, že o tom budou chtít jednat. Pojďme tedy hlasovat o zařazení bodu na program schůze a všechny tyto věci si klidně můžeme říkat i zítra, pokud se to dneska nestačí probrat.
Jenom upřesnění. A co se týká té kampaně, všichni samozřejmě vidíme a občané prostřednictvím kamer též, že kampaň přece už dávno běží.
Já vám děkuji. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Výjimečně nemáme žádný návrh z grémia, budeme tedy jako první hlasovat návrh pana předsedy Bartoše na zařazení sněmovního tisku 167 po bodu sněmovního tisku 120, to znamená jako druhý bod této schůze. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy nový bod. Tento návrh přijat nebyl.
Možná právě ty zaostřené objektivy, ta mimořádná exponovanost tématu, ta příležitost být u toho je tím skutečným důvodem, proč se tady po necelých dvou měsících scházíme nad stejnou novelou znovu. Proč k řešení obtížně realizovatelnému? Senátní pozměňovací návrh má legislativní nedostatky a je v zásadě neproveditelný. Rozhodující okamžik pro vznik nároku na zvýšení důchodu o dalších tisíc korun dle senátního návrhu je 25 let od první splátky důchodu, a to bez jakéhokoli upřesnění. Naopak vládou navrhovaná hranice vychází z věku seniora, konkrétně dosažení 85 let. Nejde o nepřehlédnutelnou maličkost, ale o nedomyšlený důsledek kreativity zákonodárce, v jehož důsledku by pracovníci České správy sociálního zabezpečení museli procházet miliony jednotlivých spisů a vyhledávat toto datum ručně. A pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje tento problém za tolik závažný, že by to vedlo - cituji - ke kolapsu důchodového systému, který by postihl jak vyřizování nových žádostí o důchody, tak i žádostí o jejich úpravy, domnívám se, že je na místě zpozornět a zamyslet se, jestli našim seniorům přece jen více nepomůže souhlasit s vládní předlohou, kterou už Poslanecká sněmovna schválila. Tyto závažné technické problémy však nejsou tím hlavním důvodem, proč nemůžeme vyslovit, nebo já doufám, že nevyslovíte, s navrženými změnami souhlas. Přejdu tedy k tomu nejzávažnějšímu, o čem by dnešní diskuse měla být. Návrh Senátu je totiž oproti Sněmovnou schválenému znění méně spravedlivý.